Andrej Babiš udělal z ministrů odborné náměstky generálního ředitele České republiky, ale takhle vláda postupovat nemá a nesmí. Proto jsme zrušili... No, to je pravda, ale je to jenom půl pravdy, protože k tomu si půjčuje. Stát si půjčil o něco víc, než potřeboval. To se tak stává, že některý rok se půjčí více nebo některý rok méně. Co se s tím dělo? To jsou ty sliby, To je ta PR politika.
Děkuji, ač je to v této rozpravě nezvyklé, nové vládě za snahu pokračovat v aktualizaci sankčního systému v novele zákona o silničním provozu. Ze své patnáctileté praxe při řešení dopravních nehod neznám bagatelní přestupek, který by nemohl vést k dopravní nehodě. Jen striktní vyžadování dodržování dopravních předpisů může vést k větší bezpečnosti na silnicích. Jak mohou nižší pokuty přispět k bezpečnosti na komunikacích, to opravdu nevím. Zavděčit se tím, že důchodcům a studentům zvednu jízdné na hromadnou dopravu, a naopak řidičům nedbajících pravidel budu snižovat sankce, je mírně řečeno neadekvátní. Že jsem spojila nespojitelné? Řidiči mající dost finančních prostředků na pořízení vozidla, benzin a zákonné pojištění asi nemají dle současné vlády peníze na pokuty. Opravdu zdražení jízdného u nevýdělečné části populace přispěje ke zvýšení počtu cestujících ve veřejné dopravě? Bylo by zajímavé provést důkladnou analýzu tohoto jevu. Pokud se tomu divíte, ano, všechno, co uvádím, jsem vyčetla z programového prohlášení vlády. Přejděme k oblasti spravedlnosti a legislativy. Zajímavou je snaha v oblasti spravedlnosti o prosazení novely zákona o střetu zájmů. Nemělo by se více precizovat? Novelu bych velmi ráda podpořila a očekávala bych velmi výraznou podporu od kolegů ze STAN. Rozumím tomu, že je nutné dále rozšiřovat počty zaměstnanců? Jen tak přemýšlím, jakou pozici pak má mít v daném modelu premiér. Ještě jedna drobnost k legislativě. Už se těším na avizované zavedení moderních forem veřejných konzultací k připravované a existující legislativě. Jen nevím, zda byla inspirací Evropská unie, nebo velmi populární pirátské fórum. Poslední část k zahraniční politice. Je to opravdu úchvatné. Do diplomacie vrátíte profesionalitu, zmodernizujete a zefektivníte fungování Ministerstva zahraničí, jak je ve vašem programovém prohlášení uvedeno. Zajímala by mě kritéria zefektivnění fungování Ministerstva zahraničních věcí. Míní se tím zpracování menšího počtu údajů, nebo, jak je to u jisté strany zvykem, vše rozhodne za úředníky a diplomaty software? Jednou z velmi zajímavých věcí v této kapitole je hezké slibování voličům důsledného zrušení omezení cestování po pandemii. Když nebude pandemie, nebudou žádná omezení ve spojitosti s pandemií, a to omezení cestování. Je hezké slibovat něco, co bude automatické. Po pandemii skutečně nikdo kromě vlády, která to bude muset fakt řešit, neočekává pokračování restrikcí z důvodu pandemie. Diplomatické styky dosud byly nejintenzivnější, jak jinak, se Slovenskem. Tak nějak se na našeho nejbližšího partnera v programovém prohlášení zapomnělo. Pardon, nezapomnělo, jelikož je zmíněna spolupráce ve Visegrádské skupině. Spolupráce se Slovenskem stojí alespoň za zmínku v programovém prohlášení vlády. Z mého hodnocení se však jedná o výslovnou neprofesionalitu tvůrce či schvalovatele této části prohlášení. Já zapomněla, vláda chce vrátit do hry profesionalitu v diplomacii! Asi to bude opravdu potřeba, když se na našeho nejbližšího spojence neprofesionálně zapomíná. Včera byl pan premiér na své první zahraniční cestě na Slovensku. Asi má na věc jiný názor, než je prezentováno v programovém prohlášení jeho vlády, nebo se jedná pouze o zástěrku, aby to slovenská diplomacie nezjistila? Za mě tolik drobností k programovému prohlášení vlády. Za mě tato vláda mou důvěru nemá.
Jeho příspěvek byl skutečně věcný. Je to člověk, který oboru velmi dobře rozumí, a položil několik zásadních otázek, na které já rád ve svém proslovu odpovím.
Děkuji, pane poslanče, za dodržení času a na řadě je paní předsedkyně Alena Schillerová s faktickou poznámkou.
Já si tedy myslím, že za ním je obrovský kus práce. Jde o to, že než to zanalyzujete, tak aby ti potřební ještě existovali.
Na řadě s faktickou poznámkou je pan ministr Marian Jurečka. Máte slovo, prosím. Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku paní předsedkyně Schillerové.
Vy jste teda otočil, pane vicepremiére. Nebude to tím, že máte exekutivní odpovědnost?
Nyní je přihlášen do rozpravy s přednostním právem pan ministr Zbyněk Stanjura.
Pan poslanec Andrej Babiš velmi často říká, že Sněmovna je žvanírna. Já chci poděkovat za dnešní debatu - jsme možná v polovině, nevím, těžko se to odhaduje, protože si myslím, že takhle to má být. Myslím si, že jste sami nám dali důkaz, že pravdu jsme měli my, a jsem rád. Očekával jsem debatu, někdy jsem se i dočkal, ale spíš to byl večer nebo dopoledne, odpoledne a večer přátel čtení napsaných textů. Například je pravda, že jsme přijali v rámci 74 nových úředníků a je pravda, že tím zvýšíme náklady státu o 42 milionů korun za rok. Máte pravdu, máme politické náměstky. Vy jich máte určitě více než sto v této chvíli, tak to prostě je. Dobře, my se s tím nějak vypořádáme, ale chtěl bych ocenit vaši důvěru. Tak my jsme ambiciózní, ale takhle ambiciózní jsme nikdy nebyli. Kdyby to bylo naopak, tak jsme něco udělali špatně a naši voliči by fakt byli zklamaní.
O tom to není. A takové ty vaše argumenty, že lidi nejsou... To snad nemyslíte vážně? A to je také, protože my prosazujeme právě tu demokracii, proto jsem rád, že je tady s námi, jako SPD. Vzpomínám, když přišel poprvé na poslanecký klub, tak Jaroslav Bašta kroutil hlavou. Lidé se bojí říct své názory, cenzura, názorová šikana. Urazí tady poslanecký klub SPD, řekne, že prý SPD nemá mít zastoupení ve vedení Sněmovny. A vůbec, že k tomu mlčí i premiér Petr Fiala. Ale já od vás neočekávám podporu SPD, to ne, jsme tady v politické soutěži. To je jasné. Ale přece jsem čekal, že budete mít nějaký etický mantinel, který jste prezentoval. Mluvili jste o tom tady, průběžně o tom mluvíte a slyšeli jsme to tady taky, že chcete zvýšit výdaje na zbrojení na 2 % HDP, že je to závazek pro NATO. Tak u toho se pojďme trošku pozastavit, protože myslím, že veřejnost nemá ty relevantní informace o tom, jak to teď je s tou zakázkou za 52 miliard, což je mimochodem druhá největší zakázka vůbec, kterou vláda řeší. Tou první je dostavba jaderného bloku. Ale to přece není pravda. Hnutí SPD podporuje armádu, podporujeme vojáky, prosazujeme modernizaci armády, ale já vám řeknu, v čem je problém s touto zakázkou. Ale my potřebujeme bojová vozidla, která jsou použitelná pro Českou republiku. To znamená, dokážou překonávat řeky, Vltavu, Labe a dokážou se taky přesunout přes české mosty. To znamená, tato pásová vozidla, za která vy chcete utratit 52 miliard korun, protože vám to diktují z Washingtonu, a jste servilní a nedokážete říct ne, tak ona jsou použitelná pouze pro zahraniční expanzívní mise ve jménu NATO. Nikoliv pro použití v České republice. A to je to, co tady musí zaznít. Takže SPD není proti modernizaci české armády, ale tahle ta zakázka je obsahově problém tak, jak vy ji koncipujete. Takže my chceme, aby se změnila strategie české armády na obranu českého území a obranu českých občanů. To prosazuje SPD. Jedním z nástrojů, jak se vypořádat s rozpočtovou a ekonomickou krizí státu, je proinvestovat se z ní. To doufám, chápe i ekonomický laik. A to je jich tady evidentně mnoho, ve vládě myslím. Ve vládě. Chtěl jsem jenom říci, že tím jedním z nástrojů je proinvestovat se z krize. Takže to jsem chtěl vysvětlit k tomu závazku na investice 2 % HDP. Ale zároveň říkáme, protože dneska opravdu na to nejsou peníze kvůli tomu obrovskému zadlužení od té předešlé vlády, to znamená... A chci říct, že i z tohoto pohledu by to bylo to nejrozumnější řešení. Takže SPD říká: Podporujeme vojáky, podporujeme českou armádu, chceme změnu strategie tak, jak jsem říkal, na obranu českého území a českých občanů a chceme modernizovat armádu, investovat do ní, ale opravdu, aby to směřovalo k té obraně českých občanů a českého území. Nikoliv jen tak vyhodit peníze z okna pro zahraniční firmy. My jsme ponížili o něco platby solárním baronům a prošlo to díky hlasům SPD a hnutí ANO. A je to projekt Evropské unie hlavně, proto vy to nechcete zrušit, proto na to nechcete sáhnout, ale platí si to tady zoufale lidé. Lidi jste obrali o peníze. Takže jsem tady řekl i konkrétní návody, kde na to vzít. Proto kumuluje, aby měl jistotu. To je přece ten skutečný důvod. Normální trafikant, nic víc, jo? Co se týče zamrazení platů politiků, pro nás je všeobecně nepřijatelné, aby si o svých platech rozhodovali politici sami. Podle našeho názoru je potřeba najít jiný model, než když se platy politiků odvíjí od pouhého koeficientu násobku průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Volby jsou v Maďarsku letos. Tento princip se teď rozpadá a to je špatně. A vy jste to zamítli, že se bojíte, bojíte se té diskuse, přece jiný důvod není. Bojíte se o tom mluvit.
Poprosím členky a členy vlády, aby se usadili na svá místa, a my tedy můžeme pokračovat v přerušeném projevu pana předsedy Okamury. Jenom poprosím opravdu členky a členy vlády... Ale naprosto rozumíme tomu, že to usnesení je třeba dodržovat. Sejdeme se zde opět ve 14.30 hodin.
Vít Rakušan vyštval policejního prezidenta, který odmítl stát se loutkou v jeho rukou. A stejně tak dnes roste tlak na policisty, kteří se odvážili čelit covidové očkovací propagandě. Ano, to je cíl vlády. Povinné očkování policistů a jiných zdravých lidí, kterým v drtivé většině od respiračních chorob absolutně nic nehrozí, je jen testem poslušnosti. A ti, co se odmítají podvolit, musí odejít, aby zůstali jen ti, co budou plnit dané úkoly bez ohledu na zákon a právo. Když se ale podíváme do Programového prohlášení nové Fialovy vlády, tak se tam uvádí, že Green Deal je pro tuto vládu nikoliv hrozba, ale příležitost. A tady bych upozornil, že energetická politika je stále ještě v pravomoci národních vlád, takže se vůbec nemůžete vymlouvat na Brusel. No, tak teď vidíme to vaše využití směrem ke zdražování energií. Rozumím pragmatismu, tedy to, že když tu je zlo a jde využít ve prospěch českých firem či občanů, pojďme ho využít. Jenže máme tu i morální, i etický rozměr. Se zlem se má v prvé řadě bojovat. Ano, byli tu lidé, kteří třeba po okupaci Československa nacisty uvažovali fialovsky a řekli: Třetí říše je realita, nemá smysl spekulovat, jak by to bylo jinak, teď pojďme využít příležitost, které nám dává. Ale to přece není podle mého názoru ta správná cesta. Brusel a jeho snahy likvidovat jak naši svrchovanost, tak naši ekonomiku, energetiku, potravinovou bezpečnost, ale také třeba i kulturu nejsou a nemůžou být dobrou příležitostí. Ale pro nás, pro občany České republiky věrné odkazu prezidenta Masaryka, českých legionářů, odbojářů, odkazu tisíců obětí boje za naši samostatnost, to je příležitost bojovat a odporovat zlu. Nikdy nezradíme zájmy naší země, našich národů a našich občanů. A nyní se pojďme podrobněji podívat na vládní prohlášení. Píšete tady větu - cituji, je to jedna věta: "Zahájíme diskusi o potřebě a vhodnosti cenové konkurence zdravotních pojišťoven." No a v pátek mi volal redaktor Mladé fronty DNES, který na mně chtěl stanovisko, co si o tom myslím, protože kontaktoval pana ministra Válka a dostalo se mu vysvětlení od pana ministra, že tato věta znamená, že vláda chce zavádět nové standardy zdravotní péče v tom smyslu a hrozí tady, že chudší lidé budou mít horší standard než bohatší lidé. No, to je přece šílené! Takže to znamená, že lidé by si měli připlácet za kvalitnější péči? Proto to tady opakuju, opakuju to ještě třikrát tady. My to tady chceme slyšet a myslím, že to chtějí slyšet i občané, protože to, co... Přece to nemůžete udělat, abyste upravili, zaváděli různé standardy zdravotní péče na základě toho, jestli jsou lidé chudší, či bohatší. Takže toto je potřeba tady vyjasnit. Chodím neustále po různých kampaních, teď je to samozřejmě omezeno z důvodu opatření, ale vždyť často lidé, kteří jsou například nižší střední třída, nemají ani na zuby.
Než se dostanu k problematice - a chtěl bych říci, že opravdu se budu věnovat jen té problematice, které doufám, že rozumím, protože se chci věnovat problematice vnitřní bezpečnosti, kde jsem po 35 let působil - tak ještě se přece jen vrátím k rezignaci pana policejního prezidenta, ale trošku jinak. Je tady zákon o služebním poměru a zákon o služebním poměru říká, že všichni ředitelé bezpečnostních sborů jsou ustanoveni na dobu pěti let. Ten zákon to říká schválně, aby se při každé politické změně neměnili ředitelé bezpečnostních sborů, a já si myslím, že to je dobře. Na druhou stranu naprosto chápu pana policejního prezidenta, že rezignoval, protože nemít podporu vlastního ministra je špatně jak pro policejního prezidenta, tak samozřejmě pro sbor, který řídí. A nyní už k vlastnímu programovému prohlášení vlády. On říká, že nejvyšší prioritu, a je tomu určitě tak, mají hodnoty, lidské hodnoty a lidské potřeby, které jsou ty základní. Hned první dva body hovoří o tom, že obrana bude zvyšovat výdaje, vláda bude zvyšovat výdaje na obranu. Hovoří o tom, jak to bude probíhat. Bohužel, v oblasti vnitřní bezpečnosti nic takového nenajdeme. Jen chci upozornit na to, že každá dopravní dohoda je nadresortní problematikou, protože se u ní setkávají minimálně dva resorty, a to Ministerstvo zdravotnictví - nebo organizace, které spadají pod Ministerstvo zdravotnictví - a které spadají pod Ministerstvo vnitra. Jak víte, v roce 1997 byly v České republice velké povodně. Po povodních došlo k vyhodnocení a zjišťovalo se, proč byly tak fatální. A došlo ke střetu dvou řekl bych zásadních koncepcí. Ale trošku mě zaráží, že už dnes víme, že tady bude takový koordinátor. Já jsem schválně upozorňoval na to, že se tam hovoří o nadresortních bezpečnostních problematikách a jejich koordinaci, a byl bych opravdu nerad, kdyby to sklouzlo k tomu, že se opět vrátíme k tomu minulému zastaralému systému, který znamenal desítky lidských životů. Tak to je druhý bod, o kterém jsem chtěl hovořit. S tím bodem jde celkem souhlasit. Co mě ale zaráží, že tam hovoříme o středoškolácích a hovoříme, že zavedeme systém. Pardon, vzdělávání pedagogů a managementu mateřských, základních a středních škol, takže to byli pedagogové - proškolili jsme 13 394 pedagogů.
Děkuji za slovo.
Nyní tedy paní ministryně Černochová s faktickou.
Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení kolegové a kolegyně, dovolte mi, abych se vyjádřil jednak k průběhu, jednak k některým otázkám, které tady dnes zazněly. Původně jsem plánoval, že vystoupím spíše ke konci, že si poslechnu všechny otázky a připomínky, sedím tady celou dobu, odbíhal jsem jenom v nejnutnějších případech a udělal jsem si asi osm stránek poznámek. Ale ještě než začnu, tak mi prosím dovolte, abych řekl následující. Poprvé mluvím ve Sněmovně - mluvil jsem na různých fórech, ale ve Sněmovně je to poprvé, a chtěl bych se vrátit i k poznámkám pana Nachera a pana Ondráčka o tom, kdo tady koho urážel. Takže dovolte mi pohled člověka, který je tady poprvé. Já jsem zaznamenal projev našeho pana premiéra, který se vyjádřil k programovému prohlášení, představil naše priority, trvalo to asi půl hodiny, my jsme mu zatleskali důstojně. Chtěl bych se dotknout některých špatných informací, respektive nepravd, které tady zazněly. Ta první byla, že Česká národní banka je jedinou bankou, která navyšuje úroky. Není to pravda, protože úroky navýšila polská národní banka, maďarská, rumunská, Norsko, FED oznámil, že ukončí kvantitativní uvolňování do konce března, přestane vykupovat dluhopisy a oznámil trojité navýšení úrokových sazeb do konce roku. Chci upozornit na to, že inflace ve Spojených státech je podstatně nižší než u nás, takže není Česká národní banka jediná, která navyšuje úroky, ta informace byla špatná a zavádějící. Ale tím nechci komentovat rozhodnutí bankovní rady. Druhá věc, která tady zazněla - mluvilo se tady o dluhopisu jako produktu paní Schillerové. Peníze se možná najdou někde v lese nebo na zastávce autobusu. Vy jste žádné peníze nenašli, vy jste si je půjčili a zadlužili jste tento stát ještě víc, zadlužili jste naše děti, takže prosím pěkně, dodržujme přesně ty technické pojmy, stejně jako pojem průmyslová velmoc. Velmoc jako pojem se používá od Vídeňského kongresu z roku 1814 až 1815 a jako velmoci se označují státy, které mají díky své hospodářské, vojenské, diplomatické nebo kulturní moci určující vliv na mezinárodní vztahy. Takže my jsme průmyslový stát, v tom máte pravdu, ale rozhodně nejsme průmyslová velmoc. Zaznamenal jsem si spoustu otázek v části MPO, pokud jde o programové prohlášení. Jak jsme na tom s Green Dealem, elektromobilita, Dukovany, vodík, lithium, Národní plán obnovy, Národní investiční plán a tak dále. My jsme, pokud jde o programové prohlášení vlády, postupovali tak, že jsme oslovili všechny svazy, dostali jsme od nich spoustu připomínek a mohli bychom tady projít papír po papíru, které připomínky jsme přijali, které jsme odmítli a které jsme nepřijali, protože jsme je měli zapracované v našem materiálu s jinou formulací. Programové prohlášení je strategický dokument, a proto do něj není možno zahrnout úplně všechno a do velkého detailu, a to byl právě i ten důvod, proč jsme nemohli všechny poznámky zapracovat, a vlastně jsme ani nechtěli. Pokud jde o otázku Dukovan, vy jste řekli, že jste všechno připravili. Vy jste řekli, že jste připravili Národní plán obnovy, Národní investiční plán, financování a všechno možné. Já se přiznám, že v některých těch oblastech, kdybych byl dále v korporaci, tak bych asi udělal něco jako forenzní audit. To se například může týkat tendru na elektrárnu nebo čerpání z Národního plánu obnovy, kdy pokud ta čerpání nebudou provedena v souladu s předpisy Evropské unie, tak nám nebudou potom z těchto zdrojů kompenzována.
To je definice nepřizpůsobivého. Na krátkou dobu nezaměstnanosti má právo každý. Ale to je definice nepřizpůsobivého. To je váš celý plán na vyřešení zdražování energií? To je přece šílené zklamání. A to je jeden z mnoha a mnoha důvodů, které tady jmenuji, proč tato vláda nemůže dostat důvěru SPD, a vidíte, že to není jedna věc. To způsobuje ty obrovské problémy. Kde to jsme? Kde to jsme opravdu?
Tak jenom upozorňuji, že by bylo vhodné, kdyby předsedové poslaneckých klubů napomohli s plněním tohoto usnesení.
Pravda, to usnesení říká, že při projednávání o důvěře vládě mají být přítomni ministři.